Velmi krátce. Já bych chtěl upozornit, že Bakala byl soudem uznaný gauner, že jeho konání neslo znaky gaunerismu. Já bych navrhoval, abychom o Bakalovi mluvili jako o gaunerovi. Vůbec se nám nemůže nic stát a myslím si, že i v našem usnesení by něco takového mohlo padnout.
Můžeme pokračovat vystoupením pana poslance Petra Kudely.
Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, pozorně jsem poslouchal úvodní proslov pana předsedy vlády ohledně privatizace OKD, pozorně jsem poslouchal i své předřečníky. Já jsem na to těšil. Hornictví má na Ostravsku dlouhodobou tradici. Dnes se bavíme o tom, že nám chybí pracovní síla.
Rozhodně podstatná část těch informací už byla k dispozici. Já jenom nechápu, jak je možné, že celá ta léta přece všichni věděli, co se stalo za zločin. Chci jenom připomenout, kdo nám to sem přišel privatizovat. Pan Bakala. Kdo je pan Bakala? Pan Bakala - nevyučený, nebo nedoučený krejčí z Opavy, který emigroval, tam si dodělal nějakou školu v Kanadě a vrátil se nám sem radit, byl poradcem tedy u tehdejšího prezidenta Václava Havla spolu s několika samozřejmě dalšími poradci, ale přijel radit, jak máme tu privatizaci uchopit, jak to máme všechno tady privatizovat. On dělal tlumočníka například při pokusech o privatizaci Litvínova. Něco tak velkého, jak byly doly OKD, už vůbec ne. Prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Když už ses tak obětoval a privatizoval jsi OKD, tak tady máš ještě navíc. Dnes si to trochu vynahradím, takže se omlouvám všem. Chci se věnovat teď, alespoň chvíli, právě privatizaci, v uvozovkách privatizaci, bytů OKD. On v pořádku opravdu nebyl. Od žen, které to prožily, mám od nich dopisy, mám je natočené. Pokud by někoho z vás zajímaly podrobnosti, tak jsem ochotna vám poskytnout i doslovné přepisy. Máš třípokojový byt, platíš z něj. Odkud se ty peníze vzaly? Neodvedl. Jsou investovány v Modravě. To je jedna věc. Druhá věc. Kdybych chtěla přinést všechnu dokumentaci, kterou jsem shromáždila za ta léta, tak bych ji neunesla.
Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi.
A já vám řeknu, na co jsem se ptal. O prodej akcií Český olej společnosti Setuza. Kdo a jak kauzu šetřil, kdo a jak kauzu prolongoval, až zákonná doba na vyšetřování byla překročena, protože protagonisté všech těchto kauz si již nepamatovali, důkazy se ztratily, smlouvy se nenašly. A hlavně, kdo kauzy zastavil.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. A máme před sebou vystoupení paní poslankyně Hany Aulické, která je zatím poslední přihlášená do všeobecné rozpravy.
Dnes zde hovoříme o situaci OKD. Nalijme si však čistého vína.

Alespoň ne v tak velké finanční míře.

Bohužel vláda rozhodla, jak rozhodla. Ale vláda určitě vše vyřeší, má na to přece odborníky.

Dneska OKD řeší problém, že nemá 60 mil. na záchovnou údržbu Dolu Frenštát.

Tady otázka je, kdo se měl starat, kdo to měl hlídat. Proto si myslím, že v usnesení by tento bod měl být zmíněn a měl být podrobně rozebrán.

Toto je problém Dolu Frenštát. Momentálně zakonzervován, a jak říkám, 60 miliony udržován v nějakém funkčním stavu.

A neříkají lidem, že to bude znamenat obrovské změny v jejich životním stylu, a to nemluvím o konkurenceschopnosti našeho průmyslu. A já musím říct, že to je jednoznačně politika. Chtějí obrovské množství peněz ze státního rozpočtu zemí. U nás stojí podpora obnovitelných zdrojů 44 mld. ročně. Musíme dávat na domy štítky s energetickým hodnocením. Musíme do automobilových paliv přimíchávat biosložky. Přitom ten varšavský mezinárodní mechanismus výslovně uvádí, že předmětem kompenzace mají být i tzv. ekonomicky nevyčíslitelné škody. O kompenzaci a vyčíslení pak bude rozhodovat mezinárodní orgán. O tom, že v současné době jsme svědky globální ekonomické změny, zřejmě není pochyb, ale my si musíme dávat otázku, zda myšlenka, že tuto změnu způsobili lidé svým životem na planetě, je správná. A to právě zneužívají klimatičtí alarmisté, kteří nám vnucují doktrínu lidmi způsobeného globálního oteplování. Kdo bude tento podíl dojednávat? Čímž tedy přeneseme naše práva na Evropskou unii? Orgány Poslanecké sněmovny se již k podobným problémům dlouhodobě vyjadřují.
Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve čtvrtek 12. ledna. Ptám se pana ministra, jestli chce ještě na úvod říct pár slov, než otevřu rozpravu. Než vám dám slovo, pane poslanče, požádám sněmovnu o klid, zejména vaše kolegy ze zahraničního výboru. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v úvodu mého vystoupení mi dovolte malé podivení. Tuto smlouvu projednáváme totiž naprosto nelogicky předčasně. Tuto smlouvu mezi Evropskou unií a Kanadou projednáváme ještě předtím, než ji projedná Evropský parlament. Proč nepočkáme, jaké stanovisko Evropský parlament k této smlouvě zaujme? Obáváte se snad, že by tato smlouva nemusela být v tomto funkčním období schválena, pokud by se čekalo až na výsledek jednání Evropského parlamentu? A je vůbec v zájmu našich občanů, aby tato smlouva byla naším Parlamentem skutečně ratifikována? Nebudu dále spekulovat a přejdu k věcným problémům této smlouvy. Celá věc je o to nelogičtější, že sama smlouva CETA má ve svém názvu komplexní, a přitom ani v Evropském parlamentu se nemohou všechny výbory k této smlouvě komplexně vyjádřit. Já osobně i klub KSČM zde v Poslanecké sněmovně budeme určitě požadovat přítomnost resortních ministrů při projednávání konkrétních kapitol této smlouvy a její projednávání ve všech relevantních výborech, kterých se tato smlouva dotýká. Vážený pane ministře, položím vám nyní otázku. Jaký význam by pro vás mělo schválení této smlouvy o strategickém partnerství bez případného dalšího schválení tisku 1000, což je samotná CETA? Neztratila by tím tato smlouva o strategickém partnerství vlastně důvod svého vzniku? Co nám tato smlouva vlastně nabízí a co nám nenabízí. Nenabízí nám ochranu práv pracujících a přírody a místo toho nám nabízí populární mezinárodní arbitráže, posílení moci nadnárodních korporací a ohrožuje práva zaměstnanců. Smlouva také dává nadnárodním firmám právo žalovat vládu za ochranu lidí a životního prostředí. Ve hře stále zůstává také možnost kompenzací za budoucí ušlé zisky při změně politiky vlády, tudíž i proti svobodné vůli lidí vyjádřené ve volbách. Arbitrážní systém ICS představuje vlastní pojetí práva, kdy velké firmy mohou žalovat státy, avšak státy, odbory nebo nevládní organizace nemohou žalovat tyto společnosti kvůli poškození práv zaměstnanců, spotřebitelů nebo životního prostředí. Navíc tento systém je diskriminační, protože ICS mohou využít pouze zahraniční společnosti. Stejně tak ochrana práv pracujících a životního prostředí zůstává ve smlouvě CETA jen v obecné podobě a deklaracích bez možnosti jejich vynucení. Dále je nutné vzít také v potaz, že tato smlouva má mnohem větší dopad, než je ten, o kterém jsem již hovořil. Ve svých principech se CETA vlastně neliší od smlouvy TTIP. I v tomto případě se jedná o velmi rozsáhlý dokument, který jde daleko nad rámec pouhé snahy o snížení cel a tržních bariér. CETA obsahuje celou řadu nebezpečí a problematických míst díky kombinaci tří složek, které jsou kritizovány i u smlouvy TTIP. Za prvé regulatorní spolupráce, za druhé nezvratná či velice obtížně odvolatelná deregulace a privatizace a za třetí zavádění zvláštních arbitrážních soudů pro nadnárodní společnosti. Princip regulatorní spolupráce má vytvořit nadnárodní orgán, který bude posuzovat všechny plánované regulace ať už na úrovni EU, nebo na úrovni jednotlivých států, a to jedním zásadním hlediskem - zda navrhovaná regulace není nadbytečná překážka pro podnikání. Národní státy tak budou čelit enormnímu tlaku na přijetí takového rozhodnutí, které tento orgán vydá, neboť se bude jednat o mezinárodně přijatelný kompromis, popřípadě mezinárodně nepřijatelnou regulaci. Kanada je totiž jedním z účastníků této smlouvy, a je tedy otázkou, zda by se díky smlouvě CETA nestala také Evropská unie součástí této volnotržní zóny, která mimo jiné zahrnuje také Mexiko. Tamní mzdová úroveň by se tak dostala do přímé konkurence s tou evropskou. Ze zkušeností lze počítat s tím, že nepůjde o zvyšování mezd v Mexiku, ale naopak o tlak na snižování těch evropských. To by v souvislosti s probíhající snahou odborů o pravidelné zvyšování ceny práce v České republice bylo přesně opačným pohybem, než který je třeba podporovat. Jednoznačně tedy doporučuji vyčkat na výsledek hlasování o této smlouvě v Evropském parlamentu, což tímto také procedurálně navrhuji.
Tak tady si musíme říct, že to žádná deklarace není, že to je tvrdá dohoda, kterou budeme muset plnit a která náš průmysl, naši energetiku a vůbec způsob života našich občanů významně poznamená. A ještě chci zmínit jednu věc tady a to je věc mezinárodní politiky. Tato opatření mají být podle dohody předložena formou Intended Nacionally Determined Contributions co nejdříve po uzavření dohody, tedy pokud možno už loni. Čili cizí stát s Evropskou komisí učinil závazek jménem České republiky, že český Parlament provede legislativní změny pro splnění tehdy ještě neexistující dohody, kterou teď český Parlament po dvou letech má teprve ratifikovat. Čili tou ratifikací pak bychom zpětně potvrdili náš závazek měnit zákony, které ale s námi nikdo předem nekonzultoval. A nyní chce po Parlamentu, abychom tuto dohodu ratifikovali, a tím zpětně náš závazek potvrdili. Navíc ještě závažnější věc, že se tady mluví o celém budoucím století, o dlouhých desítkách let. Dámy a pánové, já jsem tady na několik sporných momentů v textu Pařížské dohody upozornil. Také jsem upozornil na to, že jsou zde pochybnosti o jejím souladu s ústavním pořádkem. Poslanecká sněmovna je v této zemi suverén a vláda a její ministři jsou jí odpovědní. Abychom se mohli rozhodovat s plným vědomím dopadů Pařížské dohody na naši ekonomiku, energetiku a konkurenceschopnost vůbec, tak předkládám následující návrh. Já jsem právě se snažil, pane předsedající, dát jasně najevo, že mám na mysli, aby o tom usnesení bylo hlasováno až po ukončení obecné rozpravy.
Po ukončení obecné rozpravy. Ano, je to v souladu s jednacím řádem. Prosím. Určitě, děkuji, já vás poprosím o formulaci toho usnesení a děkuji. Ano, není to procedurální návrh, je to návrh usnesení. Děkuji za upřesnění toho termínu. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Klán.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, obhájci této Pařížské dohody říkají: o nic nejde, je to celkem nevinný materiál. Závazky, které se týkají dopravy, které významným způsobem mění vůbec dopravu, respektive zdroje pro dopravu, jsou to závazky, které se týkají zemědělství, jsou to závazky, které se budou týkat každodenního života. Zastánci říkají: to budou obrovské příležitosti pro průmysl, pro hospodářství, pro kreativní průmysl. Ale musíme se ptát, jaké příležitosti to budou, jaké nástroje naplní tuto případnou dohodu. Nic z toho tento materiál z Paříže nenavrhuje.
Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy v roli poslankyně, nikoliv zpravodajky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Požádal jsem je, ano, omlouvám se za slovo, které jsem neměl použít. Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat.

Ono je vidět, jak vás to opravdu zajímá.

Jestli vám tyto oblasti nepřipadají důležité, nezlobte se na mě, zodpovídejte se svým voličům.

Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery a poté pan kolega Plzák, který je řádně přihlášen.
Chápu, že má starost o naše voliče, dokonce chápu to, že ona by nám hlas nedala.
Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Petra Kořenka, který se hlásil do rozpravy k faktické poznámce. Nyní paní kolegyně Aulická s faktickou poznámkou. Kolega Plzák je trpělivý. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

To je přesně o tom, jak je to pochopeno a jak to chcete říci.

To vypovídá. Je to čestné, je to slušné a je to, přátelé, promiňte mi, je to demokratické. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Sklenák.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, tak si řekněme, o co jde v tomto bodu. Co je smyslem tohoto bodu? Jmenuje se Informace vlády o postupu nevýhodné privatizace v OKD. Pan premiér na úvod tohoto bodu tyto informace podal. To nebylo dnes, to bylo už dávno. Pan premiér zde opět seděl. Dnes byl dopředu omluven, má jednání. Ale původně ten bod, a proto také byl schválen ve Sněmovně, byl podáván tak, že si Sněmovna chce vyslechnout informaci a přijmout nějaké usnesení. Pokud bude OKD, tak zas budeme několik hodin tady poslouchat tyhle výlevy a zase se nikam nedobereme.
Eviduji faktickou poznámku pana poslance Grebeníčka.
Ale my jsme v té informaci, kterou tady podal, zjistili závažné nedostatky, hrubé chyby. A jestli na to upozorníme, že v této zprávě vlády jsou hrubé chyby, tak by to měl ministr nebo premiér tady vysvětlit. Ale vy nehodláte vysvětlit! Vy chcete uklidit závažné body vždycky mimo dosah, ať se vykecají, ať si tam tlachají, jak chtějí, my jedeme dál! Ale s vámi jede do toho příkopu i celá republika, to je vážná věc! A vy si to pořád nechcete přiznat.
Chci tady na mikrofon říct názor našeho klubu, za klub ANO. My bychom chtěli pokračovat v debatě, a to z toho důvodu, že máme u nás kolegy, kterých se přímo OKD dotýká, dotklo a vědí, o čem mluví. A to usnesení je konkrétní a zahrnuje konkrétní věci. Chceme pokračovat, dokončit a nechceme nikoho urážet, jak tady padalo. Chceme předložit jenom prostě usnesení a bod ukončit. To je všechno.
Tak dobře, tak o České republice bude platit, že všetci kradnú a někteří čerpají. Odkládáme ji od června minulého roku! Tak slušné chování vůči vládní koalici si snad ani nezasloužíte, jako má klub KSČM. Nechtěli jste to udělat! Tak buď se tady o tom budeme bavit a bude tady přítomen předseda vlády - a nezlobte se na mě, on chtěl důvěru této Sněmovny. A vy si myslíte, že si ji má podržet? Možná si ji podrží před 101 nebo 111 poslanci této Sněmovny, ale neudrží si důvěru občanů. Vy opravdu chcete nechat propadnout ty nakradené miliardy těm, kteří je ukradli státu? Vy si myslíte, že to je nějaká koruna nebo rohlík na krámě? Ano, možná se to panu předsedovi vlády špatně poslouchá. Možná se to poslouchá některým zprava ještě hůř, protože u toho v roce 1996 až 1998 byli. Vy si neuvědomujete, co to byly Klausovy balíčky? Těch deset miliard, které propadly najednou v bankách? A ono je vám to opravdu všem jedno? Já si to nepřeju.
Budeme tedy pokračovat v rozpravě, tak jak jsou poslankyně a poslanci řádně přihlášeni.